Prosím, máte slovo.
Pak je vhodné umožnit, aby řízení mohlo být usnesením zastaveno pro rozpor s věcným zaměřením výzvy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to návrh doprovodného usnesení, který se věnuje problematice předlužených obcí. To je skutečně podle mě důležitá věc. A velmi důležitá je teď v situaci, kdy skrz krizi hrozí, že těch předlužených obcí přibude. Ministerstvo financí o tom má nějakou představu, ale Ministerstvo spravedlnosti má jinou, takže je potřeba najít tu shodu. Podle nás není vhodné ten informační systém rušit bez náhrady. Z tohoto důvodu navrhujeme prozatím to DotInfo zachovat. My nejsme přesvědčeni o tom, že ta cesta, kterou zvolilo Ministerstvo financí, přestože respektujeme to, že je ten problém relevantní, tak si myslíme, že ta jejich cesta není vhodná. Je to podrobně odůvodněno v tom pozměňovacím návrhu. Navrhuji vypustit tu část této novely. To znamená, navrhujeme vyndat z tohoto návrhu změny v oblasti státní služby. Opět to snižuje kontrolu vlády v oblasti systematizace míst. Takže snažíme se zlepšit předvídatelnost státního rozpočtu a robustnost toho rozpočtového systému. Ten řeší otázku, že dnes rozpočtová opatření vlastně se dělají do deseti procent, ale není tam žádný horní limit. Děkuji za pozornost. Ještě jsem to stihl, abychom to mohli dnes doprojednat.
Já tedy končím podrobnou rozpravu. Paní ministryně, paní zpravodajka? Zájem není, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. A máme 18.59, tak doufám, že nikdo nebude protestovat, když přeruším už program dnešní schůze a uvidíme se zítra v devět hodin ráno.
Na řadě je hlasování, takže přivolávám poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi. Pan poslanec Bauer k hlasování pro stenozáznam. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby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
Tyto střety se odehrávají v oblasti diplomatické, informační, ekonomické, finanční a legislativní. Rizika přicházejí v podobě působení cizí moci, kybernetických útoků, energetického a surovinového ohrožení, průmyslové bezpečnosti, terorismu a nelegální migrace. Páteří tohoto působení jsou cílené dezinformace, jejichž cílem je ovlivnit, dezorientovat a v cílených segmentech společnosti ovlivňovat, měnit, vytvářet názory, postoje, a dokonce aktivizovat cílené skupiny osob. Dezinformace není lež. Stačí pracovat jen selektivně s informacemi, nastolovat veřejnou agendu, kreativně pracovat s distribučními kanály, posouvat kontexty a podobně, aby v důsledky tyto aktivity zásadním způsobem ovlivnily veřejné mínění, vychýlily demokratickou debatu, demokratické procesy a v neposlední řadě ohrozily bezpečnost a suverenitu České republiky. V podrobné rozpravě tedy navrhnu usnesení o zřízení stálé komise pro hybridní hrozby s paritním zastoupením politických stran zvolených do Poslanecké sněmovny.
Děkuji, pane poslanče. Otevírám všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, kterou jsem právě otevřel. Do podrobné rozpravy se hlásí pan navrhovatel, pan poslanec Králíček.
Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna
Další věc, která mě zaujala, paní ministryně, a rád bych, kdybyste se k tomu vyjádřila, je určitá výjimka, což mi přijde pikantní, protože v předchozím bodě jsme se bavili o tom, že třeba daňové výjimky by se měly zrušit, a vy tady navrhujete výjimku z používání účtů. Protože dnes musí mít všechny ústřední orgány státní správy účty u České národní banky. Ve změně rozpočtových pravidel vy navrhujete, aby z nějakých důvodů, když udělí Ministerstvo financí souhlas, tak je možno zřízení účtu u bank nebo ostatních poskytovatelů platebních služeb pro organizační složky státu. Já se totiž obávám, aby se z této výjimky nestalo pravidlo, jak to většinou můžeme u některých věcí vidět, aby byla skutečně zachována kontrola toho, jaký je skutečný stav státních financí. Já vám to přečtu. Navrhuje se stanovit, že případný přebytek státního rozpočtu se vždy použije na snížení státního dluhu. Vždyť si vezměte, že jste nám předkládali deficitní rozpočty i v době, kdy byl ekonomický růst. A mě mrzí, že se zakrývá tady jedna věc při předkládání historicky nejvyšších deficitních rozpočtů. Takže vás, paní ministryně, požádám, zda byste se nevyjádřila k těm třem mým dotazům.
Děkuji za slovo v rozpravě. Já už jsem se k tomu vyjadřoval minule, ale tehdy tady nebyl pan poslanec Votava, teď jsem to s ním probral. Předkládám návrh na to, aby byla povinnost Poslanecké sněmovny projednat státní závěrečný účet roku předcházejícího, než začneme ve třetím čtení projednávat rozpočet roku následujícího. To je tedy takhle v krátkosti. Tolik zatím ode mě.
Tak nyní se rozhlédnu, zdali má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho tady nevidím, takže já končím obecnou rozpravu.
Já bych jenom ve stručnosti reagovala na připomínky nebo dotazy pana poslance Munzara. Ano, je tam určité rozvolnění, to připouštím, vůbec to nepopírám. Protože dnes je to postaveno tak, že nikdo nemůže dělat závazky, pokud nemá zálohované prostředky v rozpočtu. Je to prostě zpružnění. To je jediné, co tím sledujeme. Abych to nemusela - nebo kdokoli, kdo přijde po mně, aby to ministr financí nemusel řešit vždycky při rozpočtu a poslouchat, že to možná není úplně v pořádku, tak ať je to jednou pro vždy v rozpočtových pravidlech.
Nemá.
Pokud se jedná o ty finanční prostředky, které byly dojednány. Já samozřejmě chápu, že by někdo chtěl peníze cash.
A v případě, že vládní koalice se rozhodne kompenzovat obcím výpadek z jejich rozpočtu, tak bych chtěl ocenit to, že vláda se rozhodla tento stav napravit.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě.
My vítáme, že se podařilo najít rovnou dva kompromisy. Tohle je velký posun k nějakému racionálnímu přístupu, za který jsme rádi. Myslíme si, že došlo k rozumnému kompromisu v obou oblastech.
Děkuji za slovo. Aby to bylo systémové, a ne aby to bylo ad hoc, jako je to dneska. Ale prosím, neotvírejme rozpočtové určení daní u krajů.
Do rozpravy pan poslanec Luzar.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych shrnul dnešní debatu, pokud jsem ji správně poslouchal. Tyto argumenty jasně zaznívaly a Komunistická strana Čech a Moravy říkala: my chceme, aby tyto obce, nejenom že tedy mají přijít o nějaké prostředky, ale aby dostaly a byly zvýhodněny v rámci investičních projektů vlády, které vláda připravovala, a věřím, že připravuje a bude na ně i zaměřena. Proto jsme také ve vyjednávání o těchto kompenzacích hovořili o tom, že jsme ochotni diskutovat s vládou o kompenzacích podle velikosti obcí. Uvažovali jsme, že možná lépe než to udělat plošně, jak je teď tento návrh, je zaměřit se právě na ty menší a střední obce. Takže my to podpoříme, tento návrh, protože si myslíme, že ano, byl by problém asi řešit individuální obce, a možná je to rychlá, jednoduchá cesta. Ale byl bych velice rád, a zopakuji ty sliby, které vláda měla v tom meziobdobí, že podpoří ty malé a střední obce. Byl bych rád, kdyby v závěrečném slovu i paní ministryně se znovu přihlásila k tomu investičnímu plánu vlády, že hlavně bude podporovat ty malé a střední obce, aby dostaly na ty své projekty, na tu kanalizaci, na ten chodník, na to školní hřiště, na ty věci, které byly řečeny v rámci náhrady za tyto prostředky. A problémy těch malých obcí, jak se tady kolegové vždycky zaštiťovali, jsou ty základní problémy občanů, kteří tam žijí. Proto budu velice rád, když paní ministryně nezapomene na ta slova, která v minulých časech k tomu hovořila, a říkala, proč je určitá varianta ne plošného, ale možná individuálního řešení lepší. Nakonec vláda se přiklonila k tomu plošnému, budiž, dobře, zodpovědnost vlády za rozpočet je tady nezadatelná, zcela určitě, ale my budeme velice rádi jako Komunistická strana Čech a Moravy, když se nezapomene i na ty sliby, investiční sliby, které byly slíbeny při projednávání tohoto návrhu ve Sněmovně.
Vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové, já bych chtěl poprosit a budu navrhovat zařazení mimořádného bodu na pátek jako první bod jednání, a sice Informace vlády o dosavadním plnění státního rozpočtu, tak abychom jako Poslanecká sněmovna dostali podrobnou informaci o tom, jak dosavadním způsobem je využíván i ten schodek 300 miliard korun, který tady byl schválen, protože jsme se dozvěděli, že je plánována mimořádná schůze na 23. června k dalšímu navýšení schodku státního rozpočtu. Myslím si, že tento bod se dá v pohodě za hodinu stihnout.
Dobrý den. Vážené kolegyně a kolegové, já bych ráda velmi podpořila návrh nového bodu kolegy Polanského navržený na zítřek, první bod ráno. Proč tady vystupuji a chci k tomu vaši pozornost? Z principu jde o to, že Leo Express vlastně se už zavázal ke koupi těch vozů, které nejsou ale v EU homologované. Já chci, abyste si uvědomili, že jde o strategickou otázku, že jde o to, jak se ten čínský výrobce snaží získat homologaci a snaží se dostat na trh celé Evropské unie přes tuto zdánlivě ne tak podstatnou akvizici -
Navrhujete nějaký bod k pořadu kromě toho, že se přidáváte ke kolegovi? Takže nejprve tento drobný protinávrh ke gremiálnímu návrhu budeme hlasovat jako první. Kdo je proti? Kdo je proti? Hlasování číslo 208, přihlášeno je 185, pro 174, proti nikdo. Návrh byl přijat. A má narozeniny, já jsem ho přeskočil, omlouvám se. Jedná se o zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 209, přihlášeno je 185, pro 79, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Nejprve tedy hlasujeme o zařazení nového bodu. O pevném zařazení tedy už nebudeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Návrh nebyl přijat. Pevné zařazení nebudeme hlasovat. A jako poslední je zde návrh pana předsedy Jurečky, abychom zařadili nový bod Informace vlády o dosavadním plnění státního rozpočtu. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty.
Mně se líbí, že vždycky, když se tady mluví o minulosti, tak tady funguje mnohdy selektivní paměť. Já se tady nechci zabývat minulostí. Můžeme se bavit o minulosti, o daňových sazbách, o tom, že byly povodně, o tom, že mělo být zvýšení DPH pouze dočasné a vlastně se to prodloužilo kvůli důchodové reformě, a můžeme se tady o tom bavit dále. Jsem velmi rád, že daň z nabytí nemovitostí se ruší.
Nicméně máte trochu pravdu, že to je něco za něco. Ale my jsme si přece říkali - mluvíte o tom vy celou dobu, mluví o tom pan prezident, mluvíme o tom my - že začneme rušit daňové výjimky. A toto je jedna z daňových výjimek, kterou je možno právě tím, že se toto zruší, zrušit jako první, nebo my už jsme jich zrušili víc.
Ještě kolega Patrik Nacher, další faktická poznámka.
Ale on je tady kontext ještě toho, z jaké pozice to navrhujete. Ale když jste byli ve vládě a měli jste možnost to snížit, tak jste to neudělali nikdy.
Kolega Martínek musí ještě posečkat, protože tady mám další faktické poznámky. Já přečtu jejich pořadí - kolega Vojtěch Munzar, Lubomír Španěl, Věra Kovářová, všichni s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Tak já už to nebudu protahovat, už vystupuji naposled. Jen mě mrzí, že to vždycky musí být zkomplikované nějakými dodatečnými podmínkami.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane Volný prostřednictvím pana předsedajícího, já na vás musím reagovat, protože já jsem bytostný nepřítel daňových výjimek, opravdu, daňových výjimek. Ale není.
Děkuji. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová s faktickou poznámkou.
Děkuji. Měl byste možná pravdu s tím, co jste říkal, kdo to podává, za jakých okolností, kdybychom tady předtím neslyšeli vůči opozičním návrhům výhrady. A druhým důvodem bylo to, že paní ministryně nechce zrušit tuto daň, a to proto, že je rozpočtově odpovědná. Vy se podívejte - máme tady schodek 500 miliard, a my se vůči tomu nevymezujeme. A mohli bychom říkat, kde je tedy ta rozpočtová odpovědnost.
Doufám, že to má vládní koalice promyšleno. Vzhledem k vysoké poptávce po bytech a nízké nabídce volných bytů je stále pro velké množství obyvatel obtížné pořídit si vlastní bydlení. Právnickým osobám je stále zachována možnost veškeré náklady na hypoteční úvěr započítat do nákladů společnosti. O tuto výhodu mají být dle vládního návrhu naopak připraveny fyzické osoby. Tento pozměňovací návrh sníží negativní dopady původního vládního návrhu na státní rozpočet a přinese výhody především českým občanům.
Nechceme dále hrotit už dost vyhrocenou situaci v této těžké době pro celou zemi.
Omlouvá se pan poslanec Petr Bendl od 15.30 z pracovních důvodů. Pan senátor Nytra by chtěl vystoupit v rozpravě. Já jsem ho přeskočil. Já se hluboce omlouvám. Pane senátore, prosím, máte slovo.
Děkuji.

Vzali jsme ho za svůj.
Já vám děkuji, pane senátore.
A řeknu vám, jak by to dopadlo. Myslím si, že to je správné.
Dnes to tu tedy, byť se zpožděním, máme. Musíme si uvědomit, že ta daň je několikanásobné zdanění stejné věci, stejného člověka, stejného příjmu. Je zdaněn daní z příjmu, poté si začne stavět, nebo koupí hotovou nemovitost, platí v tom DPH. Pak ještě daň z nemovitosti, kterou platí obcím, a tato čtvrtá daň tam už opravdu byla jako několikanásobné zdanění jednoho předmětu daně. Myslím si, že to je velmi špatný krok, z několika důvodů. Protože je to skutečně pomoc těm lidem. Je to jednak pozměňovací návrh, který sjednotí lhůtu pro přechodné období s navrženým zvýšením daňového testu při prodeji nemovitosti.
To byl poslední přihlášený do rozpravy. Dívám se, jestli se hlásí ještě někdo z místa, nikoho nevidím, rozpravu končím.
A s jakoukoli výjimkou přijdu a navrhnu na zrušení, tak je zle. A první voláte po tom: to nejde, a proto, a je jedno, že je to teď zrušení odpočtu na úvěry nebo cokoliv jiného. A vlastně bude se to týkat, často dostávám dotazy, refinancování, tak ty samozřejmě všechny doběhnou. A ono to není úplně, je to klasická daňová výjimka. Tady někdo řekl, že ne. Je to klasická daňová výjimka. A nedosáhnou na ni všichni. Když rodiče dají peníze dětem nebo půjčí nebo jim je darují, tak prostě ti nemají žádné odpočty.
A proč žádám o pevné zařazení tohoto tisku? V rámci diskuze bylo také zmíněno, že může být velmi problematické - a kdo má znalost zákona o zadávání veřejných zakázek, víte, jak je problematické některé zakázky naplnit. Může nastat situace, kdy se koronavirus vrátí do České republiky, řekněme na konci prázdnin, na začátku podzimu, s respiračními chorobami. Hovořili jsme o něm, měl být původně projednán v tom zkráceném zrychleném řízení, na to nedošlo. Poté se nákupy musely řešit nákupy v zahraničí. Zde bychom měli možnost poměrně jednoduchou změnou zákona, kterou bychom byli schopni projednat se souhlasem předkladatele i ve zkrácených lhůtách, ještě do, řekněme, parlamentních prázdnin, a umožnit tak státním hmotným rezervám předzásobit se pro případné druhé kolo pandemie. Samozřejmě chápu, že nemusí být vůle, ale kde není vůle, není ani cesta. Může nastat ta situace, o které se zmiňuji. Cítím potřebu vám tuto informaci předat a je na vás, především vládních poslancích a poslankyních, jak se k tomu zachováte. Je to vaše volba. V případě, že druhé kolo pandemie přijde a nebudeme mít naše občany čím chránit, je to také naše prohra.
Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci -
Já opravdu neslyším, co se tady na mikrofon říká, a vy také nemáte přehled o tom, co vlastně pan poslanec navrhuje.
Chvíli už to vypadalo, že se tím zabývat nebudeme, ale po víkendu se ukazuje, že je to opět aktuální otázka. To, co se objevuje v médiích, jsou různá protichůdná vyjádření. Nelze ani zjistit, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu k takovému číslu dospělo. A já se domnívám, že je to informace naprosto zavádějící. Nadhazují se různé mediální vějičky typu přejmenování společnosti. A ty argumenty stále platí. Není vůbec jasné, jak se bude vyvíjet ekonomika. Takže to by bylo stručné zdůvodnění toho, proč se tím tématem máme zabývat.